I to je další zvýšení daní proti stávajícímu stavu a minimálně u loterií a sázek. Teď nebudu vyjmenovávat všechny ty body. A mně to přijde jako mimořádně odvážná myšlenka. Ne že by to nebylo hezké. Pak už by byl totiž veškerý hazard legální a neměli bychom žádný nelegální a to je dobře.
Děkuji za slovo. Jenom pro upřesnění, pro přesnost na stranu pana kolegy Stanjury, vaším prostřednictvím, pane předsedo. Já jsem tento návrh načetl jako variantní, protože samozřejmě není debata ohledně zdanění hazardu v koalici uzavřená.
Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud ne, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není tomu tak.
Písemně mi dorazilo: Setrvávám na své původní odpovědi, nic dalšího vám k tomu neřeknu. Což už neříkal v tu chvíli jenom mně jako interpelujícímu poslanci, ale celé Poslanecké sněmovně, kterou předtím označil za spolek, v kterém se vyskytuje pět zlodějů. A pokud je není ochoten - nebo schopen, je to otázka - identifikovat, pak ta špína ulpívá na každém z nás. Já pevně doufám, že pro tento návrh budou hlasovat všichni ti, kteří ještě uznávají a přijímají minimální důstojnost Poslanecké sněmovny jako základní demokratické instituce.
Není tomu tak. Já ještě přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat tak, jak byly přednášeny jednotlivé návrhy. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní pan poslanec Okamura, dva nové body. Je tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Je tomu tak? Kdo je proti tomuto návrhu? Aha. Pokud je všechno jasné, tak budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Tehdy se původní krajské hygienické stanice rozdělily na tzv. zdravotní ústavy a na krajské hygienické stanice. A pokud by došlo k dalšímu omezování kompetencí hygienické služby, podobně jako to bylo v případě distribuce očkovacích látek, tak by to byl další hřebík do rakve hygienické služby.
Hezký a příjemný podvečer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chodí k nám do různých zařízení, ať už restauračních, tak i školských.
Děkuji panu poslanci Paverovi.
Dobré odpoledne. Řekla tady ve svém projevu, že se nechali očesat. Toto očesání kompetencí z vaší strany je pro mě naprosto nepřípustné, a proto ani já nebudu souhlasit s vaším pozměňujícím návrhem. A doufám, že až bude procedura hlasování, že se budou ty návrhy hlasovat jednotlivě a váš návrh bude nám předán k hlasování jako samostatný.
Pěkný večer, kolegyně a kolegové. Moje vystoupení bude výrazně stručnější a bude se týkat jednoho konkrétního aspektu normy, kterou právě projednáváme. Jednou z podoblastí je tady záležitost reklamy na elektronické cigarety, záležitost, na kterou jsou různé názory. Teď myslím ty elektronické cigarety. Tolik stručně z mé strany.
Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.
Varoval jsem před podobným postupem, nebylo moje varování vyslyšeno a teď tady musíme trpět. Není to až tak úplně jasné a jednoznačné. Paní kolegyně Balaštíková se jenom pokusila uvést do zákonného rámce to, co v praxi běží. Ale je na vás, na kolezích a kolegyních, abyste se rozhodli podle toho, jak to vaše svědomí cítí. Slyšel jsem ho, poslouchal jsem ho. Co se týká elektronických cigaret, tady jsem trošku jako zpravodaj na pochybách, jestli se vůbec touto komoditou, byť vím, že se upravuje i jiný zákon, tedy zákon o reklamě, jestli se vůbec jako zemědělci máme v rámci zákona o potravinách a tabákových výrobcích zabývat.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Kudela.
Prosím pana předsedu Miholu a po něm se připraví pan poslanec Lank.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Protože o to žádám až mimo grémium, tak jsem informoval všechny předsedy poslaneckých klubů. A prosím tedy o podporu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, hezké odpoledne i ode mě. Žádal bych o zařazení tohoto bodu na dnešek za již pevně zařazené body. Dámy a pánové, asi nemá příliš smysl mluvit o nejisté budoucnosti Schengenu. Připomínám výroky vrcholných bruselských politiků o tom, jak v následujících dnech se rozhodne o osudu Schengenu. Se svými kolegy z Úsvitu žádám, abychom dnes projednali stejné referendum o kvótách, které schválila minulý týden vláda premiéra Orbána v Maďarsku. Před sněmovními volbami i sociální demokracie slibovala zákon o referendu, který je dnes účelově zaparkovaný ve Sněmovně, a zatím není zřejmě vůle vládní koalice s ním něco dělat. Prosím, dejme lidem právo se vyslovit, zda chtějí následovat Maďarsko a Slovensko v negativním postoji proti kvótám. Já nijak nezastírám, že naší snahou je, aby se k Maďarsku připojila s referendem nejenom Česká republika, ale i další země. Pokud by referendum proběhlo ve více evropských zemích a kvóty by v nich byly odmítnuty, tak skutečně by je to mohlo zastavit. Odmítnutí kvót v referendu by totiž nemohla čelit žádná vláda, ani pražská, ani bruselská. Vážený pane premiére, prosím, přestaňte se bát o dotace. Přestaňte se prosím bát o to, že se na vás budou zlobit bruselští úředníci a paní Merkelová, a prosím, zeptejte se vlastních občanů, co opravdu chtějí. Přestaňte se bát přímé demokracie a referenda, které jste občanům před volbami sliboval. Prosím o umožnění projednání našeho zákona.
Děkuji, pane předsedo. Představte si, že vám je 18 let, studujete střední školu, chystáte se na maturitu, po maturitě vzhledem k tomu, že jste dobrý student, se chystáte možná studovat na vysoké škole. Současná právní úprava umožňuje, aby v případě neplnění takové vyživovací povinnosti podle exekučního řádu mohl být vydán exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý a krátký. Děkuji za podporu a za pozornost.
Děkuji.
Návrh, který je podáván jak opozičními, tak i vládními poslanci, je ve Sněmovně již od února minulého roku, byl několikrát již pevně zařazen a nakonec na něj nikdy nedošlo. Je skutečně vyvolán zjevnými problémy, které stávající znění zákona přináší v praxi. Stát, který se v minulých letech přihlásil k zodpovědnosti za odškodnění těchto případů, by určitě neměl být vůči těmto stávajícím problémům aplikace zákona nečinný.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout dva body programu.
V této fázi tedy... Zeptám se, zda to mohu brát jako čtyři hlasování o tom souboru, vždycky jeden a druhý bod. První navrhované zařazení je na dnešek jako první a druhý bod. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Zeptám se, zda o všech návrzích, které zde zazněly, bylo hlasováno. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pořadu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Proto tedy přistoupíme k bodu
Děkuji za slovo. Nebudu se proto opakovat a zaměřím se pouze na hlavní témata diskutovaná při projednávání návrhu ve výborech. V rámci notifikace bylo vzneseno ze strany Evropské komise a Malty podrobné stanovisko a ze strany Rakouska připomínky. Nalezení tohoto kompromisu bylo završeno při projednávání návrhu vládou, kdy v důsledku připomínkového řízení k návrhu zákona o dani z hazardních her bylo nutno návrhy zákonů z pohledu těchto vládních cílů sladit.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a iniciativně tento tisk projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Volného, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte i mně říct pár slov k tomuto problému, kde jsme spíše svědky střetu resortu místo debaty na téma, jak přispějeme k vyšší kontrole a kvalitě potravin v České republice. Myslím, že jdeme, byť to asi není jednoduché, správným směrem, a já ten návrh zemědělského výboru jsem připraven podpořit. My tvrdíme, že to má být jinak. To řeknu takto natvrdo. Uměl bych si představit, že ten směr půjde třeba směrem vězeňská služba. Uměl bych si představit, že ty potraviny využije stát a sníží si tím náklady na chod vězeňského sektoru. Kdyby to šlo směrem k strávníkům, které stát platí a živí, tam bych si to představit uměl.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Je jasně zákonem určeno, že tyto potraviny je možno využít pouze pro humanitární účely. A zároveň také klasifikujeme dva typy organizací. Pokud jde o ten spor, který se tady rozhořel, který vyvolal návrh paní poslankyně Balaštíkové, já k tomu zkusím s určitou chladnou hlavou říci racionální postoj. Musím říci, že tady není žádný spor dvou resortů, jak tady říkal pan poslanec Bendl. Ale teď zpátky k té věcné podstatě. Došlo k rozdělení, kdo kam bude prioritně chodit. Děkuji za pozornost.
To bylo poslední vystoupení, pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy. Končím tedy obecnou rozpravu. Není zájem. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo. Teď šlo o pozměňovací návrh kolegyně Balaštíkové číslo 2 a já se k němu jako zpravodaj rovněž připojuji a hlásím.
Děkuji panu zpravodaji. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Krákora.
Týká se to definice bylinného výrobku.
Děkuji panu poslanci Krákorovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Novotný.
Pěkný večer, kolegyně a kolegové.
Děkuji za pozornost.
Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu a eviduji tři přihlášky. První je pan poslanec Josef Šenfeld, připraví se pan poslanec Petr Kudela. Prosím.
Dámy a pánové, já jsem do systému načetl tři pozměňovací návrhy.
Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče. Já vám děkuji, pane poslanče. Pan zpravodaj, potom pan ministr. Prosím, máte slovo.
Takže proto toto opatření.
Děkuji.
Děkuji. Jedná se o alokaci prostředků na prevenci a léčbu patologického hraní. Děkuji.
Nyní tedy pan poslanec Farský.
Já jsem podobnou hloupost před pěti lety navrhoval také. Pokud je něco zbytečné a zároveň zneužitelné, tak z mého pohledu bychom to do zákona vkládat neměli.
Potom pan poslanec Hovorka.
Dobré odpoledne. Jedná se, v krátkosti, o právo testovat hrací zařízení přímo na místě dozorujícím orgánem.
Děkuji. Prosím pana poslance Hovorku.
Děkuji za slovo. První dva pozměňovací návrhy se týkají zařazení vždy přestávky po jedné hodině hry minimálně 15 minut, během které doby nemůže být umožněna hra na žádné technické hře. Vychází to z doporučení, která jsou uvedena rovněž jako součást návrhu zákona. Chce vycházet z předpokladu, že zavedení přestávek ve hře je jedna z možností, jak přerušit zaujetí hráče hazardní hrou a umožnit mu tak zamyslet se, zda chce i nadále pokračovat ve hře, uvědomit si výši svých sázek a proher. Délka přestávek vychází rovněž z doporučení, která jsou uvedena jako součást návrhu zákona. Stanovení kratších hracích intervalů při zachování délky přestávky naplňuje účel rozbití celistvosti hraní a může přispět ke snížení zaujetí hráče hrou. Následující příklad ukazuje porovnání německé úpravy sázek a výher v poměru k výši průměrné mzdy, která je čtyřikrát vyšší. Navrhovaná změna i přes výrazné snížení sázky a výhry zůstává poměrně výrazně vyšší, než je tomu například v Německu, jak ukazuje výše uvedený výpočet. Na to je třeba uvést, že nižší výhry mohou vést i k nižší atraktivitě hraní obecně. Pokud nebude existovat představa možné vysoké výhry, bude samozřejmě i nižší motivace hráče neustále hru opakovat. Navrhovaná úprava tak sekundárně sleduje i snížení atraktivity hraní obecně a snaží se sledovat cíl zamezení vzniku závislosti na hraní. Odůvodnění. Cílem návrhu není pouze eliminovat možné výhry, aby byla snížena atraktivita hry pro hráče, ale rovněž omezení potenciálních škod, které může hráč utrpět tím, že prohrává. Při srovnání s německou úpravou dle hrubého poměru mezd je opět navrhována změna přiměřenější. Německá úprava počítá s nejvyšší prohrou 80 eur a nejvyšší výhrou 500 eur. Podotýkám, že tyto návrhy vycházejí z dlouhodobě doporučovaného řešení, které navrhují odborníci pro patologickou závislost na hraní.
Já budu podstatně kratší než kolega předřečník.
Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 42. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 42. schůze ve čtvrtek 18. února a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 19. února. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom za ověřovatele této schůze určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jaroslava Klašku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli páni poslanci Kádner a Klaška, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 42. schůze. To je z mojí strany všechno. Nyní tedy prosím všechny ty, kteří se chtějí přihlásit k pořadu schůze.
Dámy a pánové, navrhuji zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie a žádám vás o jeho schválení. Britský premiér Cameron zkritizoval Evropskou unii, vymohl změny a následně vyhlásil referendum Britů o vystoupení z Evropské unie. Je naprosto legitimní, aby občané řekli vládě v referendu, zda v Unii chceme být, či ne. Do Evropské unie jsme vstoupili na základě referenda a je naprosto nezpochybnitelným právem českých občanů kdykoliv hlasovat v jiném referendu o dalším setrvání České republiky v Evropské unii. Naše vláda nemá legitimitu ani jakékoliv právo občanům v referendu bránit. Žádám Sněmovnu, aby návrh referenda zařadila na pořad svého jednání a zavázala vládu referendum uspořádat.
Kolegyně, kolegové, prosím o klid.
Máme před sebou letos i příští rok na podzim volby, takže není technický ani ekonomický problém referendum spojit s letošními krajskými volbami nebo příští rok s volbami do Poslanecké sněmovny. Žádám vás o podporu a o to, abyste umožnili českým občanům demokracii a abyste jim umožnili hlasovat v referendu o vystoupení z Evropské unie, to znamená o své vlastní budoucnosti ve své vlastní zemi. Vážené dámy a pánové, žádám o zařazení mimořádného bodu na program jednání Poslanecké sněmovny, a to k otázce českého občana Petra Jaška, který byl zajat súdánskými úřady a čeká ho islámský soud za to, že dokumentoval islamistické zločiny proti křesťanské menšině v Súdánu. Náš občan Petr Jašek je už několik měsíců v rukou islámské justice.